To je strašně důležité. Naše vláda přišla s novou koncepcí domácí péče. Hnutí ANO prosadilo výrazné zvýšení úhrad za domácí péči. Pro vozidla poskytovatelů domácí péče jsme vydobyli výjimku ze zákazu stání. Možná malichernost, ale důležité pro ně. Za další - rozvoj paliativní a duchovní péče. Naprostá většina by ale chtěla prožít své poslední chvíle v kruhu rodiny. Proto podpora paliativní péče a jejího rozvoje patřila k našim dalším zásadním tématům. Zaměřili jsme se na zvyšování dostupnosti a kvality paliativní péče v domácím prostředí pacienta a spustili jsme projekt její podpory. V porovnání let 2018 až 2020 se počet pacientů, kteří díky mobilním hospicům dožili doma, více než zdvojnásobil. V nemocnicích jsme také rozvinuli podporu duchovní péče, která není určena jen pro těžce nemocné pacienty a seniory, slouží i jejich rodinným příslušníkům, případně pozůstalým. Podpořili jsme tak činnost nemocničních kaplanů. Spustili jsme program na podporu poskytování zdravotně-sociálních služeb osobám bez přístřeší a osobám ohroženým ztrátou přístřeší. Součástí programu kromě ošetření byla i prevence užívání návykových látek a zlepšení informovanosti o infekčních onemocněních. Za další - podpora dobrovolnické činnosti. Letecká záchranná služba. No to je historicky zajímavý příběh. Rozšířili jsme i zásadně zlepšili služby systému letecké záchranné služby. V minulosti tendry na leteckou záchrannou službu provázel klientelismus a různé problémy. Z různých důvodů se musela opakovat výběrová řízení. My jsme veřejnou zakázku od začátku připravovali transparentně. Vyhlásili jsme výběrové řízení a na základě dlouhodobé přípravy se podařilo nastavit náročné, ale i splnitelné podmínky pro uchazeče. Výběrové řízení přineslo pokrytí celé republiky včetně zajištění nočních letů a speciální činnosti, podvěsu pod vrtulníkem. Přitom jsme za větší rozsah služeb ušetřili miliardu korun a nově provozovatele letecké záchranné služby jsme vybrali s téměř ročním předstihem. Za další - odškodnění za újmu způsobenou očkováním. S vědomím nutnosti podporovat povinné očkování tam, kde je to opravdu třeba, jsme prosadili zákon, podle něhož všem, kterým kvůli povinnému očkování vznikla újma na zdraví, stát poskytne odškodnění. Je to správný krok. Revoluce v nemocničním stravování. Strava je důležitou součástí zdravotní péče poskytované v nemocnicích a úzce souvisí se spokojeností pacientů. Po 65 letech došlo ke změně standardu pro stravování pacientů v nemocnicích tak, aby odpovídaly 21. století.
Všechny tyto dluhy budou muset být splaceny, pokud chceme dlouhodobě zachovat kvalitu a dostupnost zdravotní péče u nás. Dopad na kvalitu a dostupnost zdravotnické péče v České republice by mohl být značný. Spíše si myslím, že i kdyby se nenaplnily mé obavy - tím chci říct, že já doufám, že to nevyznělo, že tady straším, já tady říkám jenom své obavy - tak vzhledem k nejisté a turbulentní budoucnosti mít na účtech zdravotních pojišťoven určitou finanční rezervu by nemuselo být kontraproduktivní, proto přijetí uvedeného zákona nemohu podpořit. Děkuji za pozornost a vyzývám kolegy lékaře, kteří to vyslechli až do konce, případně aby se k tomu vyjádřili.
Nyní je přihlášen s faktickou poznámkou pan poslanec Kamal Farhan ještě a následuje pak pan ministr Válek a pan ministr Stanjura.
Ten valorizační mechanismus, si myslím, že všichni vítají. O tom není pochyb.
Děkuji. Nyní je přihlášen s faktickou pan ministr Válek a následuje pan ministr Stanjura. Prosím, pane ministře.
Ty obavy pojišťoven platí pro příští rok, letos těžko někomu sníží úhrady, to ani nejde. Ale co jsem tady říkal a sliboval a nesplnil jsem něco, co jsem tady komukoli z vás sliboval, že se budeme bavit o valorizačním vzorci. Já pevně věřím, že se budeme o něm příští týden v dalším období bavit, budeme se bavit o tom, jak ten mechanismus nastavíme. Máte pravdu, máte samozřejmě pravdu. Jenže ten problém je dvojí. Pak je třetí věc, a řeknu to stručně, já jsem to tady podrobně vysvětloval. Loni jsme přijali zákon o maximálních úhradách léků.
Já myslím, že tady s panem ministrem zdravotnictví dokazujeme, že vláda pracuje jako tým. Opustili jsme resortní pohledy a snažíme se najít dobrá řešení. Nedělejme z toho odbornou debatu lékařů. Bavíme se o financování, o dostupnosti a kvalitě lékařské péče a to je přece v bytostném zájmu pacientů. Já jsem na tom jednání taky byl s panem ministrem zdravotnictví, kdy jsme společně představovali plány pro státní rozpočet. A nikdo nenavrhuje, že bude platba nižší. A k tomu, co se stalo.
Jsem velkorysost sama, nicméně poprosím opět o dodržování času. Paní poslankyně Peštová a její dvě minuty s faktickou poznámkou.
Ano, víme to všichni. To jsou věci, které, říkám, tím, že člověk čerpá z těch novin, tak si hledá informace a ty informace jsou jednoznačné.
Tak prosím, vaše dvě minuty.
Dneska je taky jiná doba, rozumím. Ale co je ten balíček? Já jsem to úplně nepochopila, ale je to možná tím, že nevím přesně, o čem jste mluvil.
Zdravotnictví skutečně byla pro mě priorita a já jsem se setkával s lidmi, kteří mají zásadní zdravotní problémy v rodinách. To jsem byl ministr financí v Sobotkově vládě. A ukázal jsem fotky. Byla vdaná, pracovala jako konstruktérka a ve volném čase učila hendikepované děti hrát na kytaru. Tělo postupně začalo vypovídat službu. Nepomohly žádné léky, které jí předepsali, některé dokonce uškodily. Lidi si někdy myslí, že roztroušená skleróza je jen svalová dysfunkce, že člověk prostě jen tak leží. Martina začala trpět takovými křečemi, až měla pocit, že se jí zlomí kosti v těle. Do toho má člověk smrtelnou úzkost, že se nemůže nadechnout, a doktoři pomoct nedokázali, protože víc prášků by ji zabilo. Byla to čirá hrůza, popisuje její táta, kterého Martina prosila, aby jí pomohl se sebevraždou. No a pak zkusila od kamaráda konopnou cigaretu. Křeč pominula, přátelé začali vozit Martině konopí pravidelně. Bylo to něco, co konečně fungovalo na rozdíl od syntetických léků. Pak pro ni táta začal konopí pěstovat sám. Je možné ho koupit. A pana Majzlíka by to vyšlo na 500 000 ročně. Její otec už obeslal, obvolal, obchodil přes 20 institucí včetně vlády, Poslanecké sněmovny, Senátu, policajtů. Tak jsem se rozhodl, napíšu dopis ministru zdravotnictví, poradím se s doktory, přijdu s návrhem, jak těmhle lidem pomoct. Já jsem říkal: to není možné, přece těm lidem musíme pomoci. A po necelé hodině jsme se všichni shodli na řešení, které od té doby platí. Také jsme se dohodli na tom, že pacienti, kteří potřebují měsíčně do 30 gramů, nebudou potřebovat pro jeho odběr v lékárně potvrzení revizního lékaře. Takže se stalo. Dnes jsme s manželkou vyzvedli v lékárně nemocnice ve Strakonicích 180 gramů léčebného konopí od české firmy Elkoplast. Trochu se to protáhlo, protože někde vznikly nějaké problémy, jejichž původ ale podrobně neznám. Jsou to frajeři. Ne, v sobotu to bylo. Pan Majzlík mě informoval o tom, že dostal z Izraele zprávu, že na jedné z tamních klinik provádějí velmi úspěšnou experimentální léčbu s těžce postiženými pacienty s roztroušenou sklerózou a jsou to pacienti, kteří jsou zcela ochrnutí. Těmto pacientům začali dvakrát denně podávat naprosto miniaturní dávku drcených hub lysohlávek. Koncem loňského roku pak jeden z těch lékařů, kteří tuto experimentální léčbu provádějí, vystoupil v izraelské televizi s tím, že dva z těch pacientů, účastníků této léčby, již zase chodí. Pan Majzlík asi nepatří k lidem, které by něco dokázalo zastavit, když se jedná o zdraví a život jeho blízkých, a tak si to ověřil pokusem. Já už samozřejmě nejsem premiér, jsem řadový poslanec.
Ano, já registruji, že tady padl návrh na zamítnutí v prvním čtení. O tomto návrhu se bude hlasovat, až proběhne kompletně celá obecná rozprava, jenom to konstatuji. Děkuji, paní poslankyně, za dodržení času. A další, kdo je přihlášen do rozpravy, je pan poslanec Jan Síla. Pane poslanče, máte slovo.
Dobrý den, paní předsedající, dámy a pánové. V tomto návrhu zákona jde o snížení plateb za asi 6 milionů státních pojištěnců o 400 korun měsíčně. SPD s tímto krokem zásadně nesouhlasí a bude proti němu razantně protestovat, a to z těchto důvodů - já tady vyčtu jenom základy, protože tady byly tyto důvody rozebírány už dost důkladně, já jenom řeknu body. Za prvé je to vysoká míra inflace, kvůli které rostou ceny energií, pohonných hmot, potravin, to znamená vstupy, všechny vstupy poskytovatelů zdravotní péče. Za třetí je to odložená zdravotní péče v době pandemie, kterou nelze odkládat a bohužel která se bude muset provádět, a někdo ji taky musí zaplatit.
Nebudete využívat, dobře, děkuji mnohokrát. A nyní, kdo je přihlášen do obecné rozpravy, je pan poslanec Jaroslav Dvořák. Pane poslanče, máte slovo.
Dobrý den. No a pak již mnohokrát uvedená migrační vlna, kdy statisíce uprchlíků budou potřebovat zdravotní péči. Tu současnou uprchlickou vlnu tvoří skutečně spíše děti. U nás na Valašsku, kde působím, je katastrofální nedostatek pediatrů, praktických lékařů, zubařů, třeba i dětský psychiatr tam vůbec neexistuje, dětského neurologa si teď vychováváme sami. Katastrofa, obrovské čekací doby.
Prosím, vaše dvě minuty.
Pane ministře, už to nechte. Já jsem se nikdy jako náměstkyně necítila, pokud jsem náměstkyní nebyla. A ono to je trošku možná jinak. Můj ctěný kolega Kamal Farhan není právník. Tady projednáváme novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Podle kompetenčního zákona je to zákon v gesci ministra zdravotnictví. A nikdy nepamatuji, kam moje paměť sahá, že by tento zákon předkládal ministr financí. Já rozumím panu ministru Válkovi, že se mu do toho nechtělo. Jsem přesvědčena o tom, že to byla nějaká dohoda mezi vámi. Ale kompetenčně je to zákon ministra zdravotnictví. To znamená lidé, kteří mají obavy o zdravotní systém a možná by očekávali, že na to bude reagovat ministr zdravotnictví. Chápu, že byl nemocen, teď ho tady vítám, jsem ráda, že je zdráv, ale samozřejmě on by měl reagovat také kromě vás.
Vážený pane ministře, vyhláška se nemění. Pojišťovny nemají jenom vyhlášku, ale pracují i s různými smlouvami a dodatky. To určitě víte. Jak jsem zmínil - 200 000 pacientů s atopickou dermatitidou. A pojišťovna tvrdí, že na to nemá peníze. Takže já jsem jenom řekl, že prostě snižováním finančních prostředků do českého zdravotnictví dojde k omezení vstupu těchto inovativních léčiv nebo zpoždění jejich vstupu na český trh.
Další s faktickou poznámkou je přihlášený pan ministr Válek. Nyní tedy vaše dvě minuty. Prosím.
Ale to se fakt nedá poslouchat, tak já jsem musel přijít. Já bych chápal, kdyby tady byli šéfové pojišťoven a křičeli, křičeli, neberte nám 14 miliard! Ale já jsem s pojišťovnami jednal a nic takového jsem nezachytil. Rada poskytovatelů - a já jsem nezměnil nikoho v radě poskytovatelů, je to rada poskytovatelů, tak jak ji jmenoval Adam Vojtěch, se stejným předsedou. Rada poskytovatelů, ano, vyslovila obavy, že bude problém s dohodovacím řízením. Nebude. Mám první informaci, že dohodovací řízení probíhá dobře. Že by to mělo jakýkoli dopad na centrové léky, orphan, je naprostý nesmysl. To je ta, co ji jmenoval pan ministr Vojtěch. Já nevyměňuji zběsile zaměstnance ministerstva ani své poradní sbory.
Nyní je přihlášen s faktickou poznámkou pan ministr Stanjura. Prosím, vaše dvě minuty.
Já jsem ve svém vystoupení včera v noci, dneska v noci, dneska ráno, už si to nepamatuji, ve kterém, říkal, že jsme zvažovali různé parametry. A vy jste dva z nich jmenoval. To je celá inflace a polovina růstu reálné mzdy, abychom si řekli úplně jasně, a to je mimo politickou náladu vlády, jak jste říkal. A jaké bylo rozhodnutí loni vlády, rozhodnutí vlády plus 200 korun? Nebo podle politické nálady vlády? Přečtěte si to zdůvodnění, které tehdejší ministři, kteří to předkládali, předložili. To je opravdu vedle. A hodně. A já jim to nevyčítám, jenom říkám, že se rozhodli podle politické nálady. Podle ničeho jiného se nerozhodli. Já jsem ten zákon předkládal na vládu, už jsem to tady říkal. Ptal jsem se i na členy Legislativní rady vlády, které jsme také zdědili.
Bude nutné prověřit zpětně efektivitu, přínos pro pacienta u některých mimořádně nákladných léčiv. Já netvrdím, že rok 2021 (?) nepřežijí, i když oni to zpochybňují. To je citace z jejich veřejných vystoupení. A to nebylo, samozřejmě bojovali jsme s neviditelným nepřítelem, s covidem, velice se to těžko odhadovalo. Možná si na mne jednou vzpomenete. Ale to je teď jedno. A my jsme dali na názory pojišťoven. Ano, přežijí to, ale už se o to teď nehrdleme. Nedotáhli jsme to. Nebudu se vymlouvat, bylo to i covidem a tak dále. Proto stojíme o tu spolupráci. Protože by to mělo přežít různé vlády. Ale chceme mít prostě i nějakou vizi nad tím, kolik bude platba za státního pojištěnce. Věřím vám to. Prostě spolupracovat na tom, protože tato vláda tady nebude vždycky, přijde nějaká jiná vláda, a mělo by to prostě nějak fungovat. Ono to není tak jednoduché. Já jsem se o to snažila. Byly tam asi tři různé vzorce, ale je to dobrý, dobrý směr.
Tou vládou prosazovaná diskriminace. Co je nejvíce znepokojivé, pandemický zákon byl schválen v legislativní nouzi bez možnosti řádného projednání, před kterým by došlo k demokratické diskusi. Ano, to tady protlačila vláda Petra Fialy. Jak šel čas s pandemickým zákonem? Jeho urychlené schválení ve Sněmovně žádali hejtmani, když předtím s kabinetem vyjednávali o prodloužení nouzového stavu, jelikož další pokračování do poloviny března 2021 předtím poslanci odmítli. Mimo jiné chtěl navázat protikoronavirové restrikce na pandemickou pohotovost, kterou bude moci ukončit nebo obnovit Sněmovna. Sněmovna poté zákon přijala 26. února v senátním znění. Ve stejný den normu podepsal prezident Miloš Zeman a také vyšla ve Sbírce zákonů. Ve stejný den ale začal platit také další nouzový stav plynule navazující na ten předchozí. Soudu vadilo zejména to, že ministerstvo uzavíralo školy či restaurace a další služby plošně. Soudci pouze zrušili část paragrafu o způsobu náhrady škod způsobených protiepidemickými opatřeními. Náhradu podnikatelům stát nemůže podle soudu snížit o výši návratných finančních výpomocí, může ji ale nadále snížit o výši dotací a jiných podpor. Mimo jiné v něm navrhlo prodloužit jeho platnost do konce srpna 2023, tedy o rok a půl. Opatření by tak mohlo vydávat také Ministerstvo obrany. Kvůli časové tísni se tak mělo stát zrychleně ve stavu legislativní nouze. Poslanci ale na plénu nakonec o zákonu nejednali, a to díky vetu hnutí SPD. A ten důvod je jednoduchý, proč my jsme to obstruovali - a výhrady k tomu měli také ústavní právníci - jelikož vládou předložené znění je v rozporu s ústavou. SPD byla opět proti a vytýkala vládě řadu sporných ustanovení této novely. Opakovaně jsme upozornili a upozorňovali, že tento vládní zákon je bezprecedentním útokem na práva a svobody občanů. SPD nikdy nepodpořila pandemický zákon a opakovaně jsme navrhovali zrušit pandemickou pohotovost. Proto podpoříme i dnešní návrh na zrušení pandemické pohotovosti.
Na 18. hodinu na dnešek bude svolána 22. schůze a po ukončení této 22. schůze bychom pokračovali v přerušené 20. schůzi. Po dohodě s jednotlivými předsedy klubů v tuto chvíli musíme rozhodnout o následujících procedurálních návrzích a budeme hlasovat dvě hlasování. To druhé hlasování by bylo o vyčlenění jiných hodin pro jednání Sněmovny, a to je na zítřek, kdy bychom si měli odsouhlasit, že zítra bude Poslanecká sněmovna jednat už od 8 hodin. Takže tato dvě hlasování teď máme před sebou.